Kdo je pro? Hlasování číslo 4, přihlášeno 103 poslanců, pro 15, proti 49, tento návrh také nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování číslo 5, přihlášeno 102 poslanců, pro 99, proti nikdo, návrh byl přijat. Budeme podle schválené procedury postupovat.
Máte ho na straně 5 společného návrhu. Poprosím pana ministr?
Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.
Ústavně-právní výbor stanovisko nepřijal.
Hlasování číslo 8, přihlášeno 100 poslanců, pro 38, proti 22, návrh nebyl přijat.
Stanovisko ústavně-právního výboru nebylo přijato.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Stanovisko ústavně-právního výboru nebylo přijato.
Kdo je pro? Hlasování číslo 10, přihlášeno 100 poslanců, pro 37, proti 21, návrh nebyl přijat. Děkuji. Hlasování číslo 11, přihlášen 101 poslanec, pro 48, proti 11, návrh nebyl přijat.
Děkuji. Stanovisko ústavně-právního výboru je nedoporučující.
Kdo je pro?
Dámy a pánové, já jsem chtěl ještě krátce, už to nechci natahovat, na Pavla Blažka. On mě asi neposlouchal úplně přesně. Když už tady vystoupím, tak si to vždycky nějak připravím, byť jedu spatra. Já jsem nereagoval na Marka Bendu nebo na někoho z ODS. Já vždycky poslouchám, ten, kdo něco říká, reaguju přímo na něj. A když nám nevytkl počet volebních obvodů, tak to neřešme. Já jsem s tím nesouhlasil, říkám, ale respektuji, že takhle se rozhodla většina.
Děkuji za slovo. To si myslím, že mi nepřísluší.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem tady uvedl jako neblahý příklad rozštěpení společnosti korespondenční volby. Nekomentoval jsem žádný systém ve Spojených státech, který není založený na dvou stranách, to prostě není pravda. Ve Spojených státech kandidují jiní prezidentští kandidáti než za republikány a demokraty. Nicméně pokud se stavíte, tak já vám na to téma dám nějaké školení. A že pan prezident Biden, promiňte, je senilní levicový extremista, který razí podle toho, co mu napíšou na ten papír, levicovou extremistickou politiku absolutního nejlevicovějšího levého spektra made in China, to znamená komunistický kapitalismu, tak to je asi každému normálně uvažujícímu člověk taky jasné.
Ve třetí čtení. Neblahá zvyklost, která se tady rozvinula po jednom z vystoupení bývalého kolegy Cyrila Svobody, nikdy se tady předtím neřešila ve třetím čtení diskuze, která patří do čtení prvého nebo druhého. Nyní tomu tak je. Vím, že to je praxe.
Pokud hlasovat mohou, tak by museli strávit několik týdnů v karanténě při návratu kvůli jednomu hlasování, které by mohli standardně jako další občané vyspělých zemí si splnit korespondenční volbou.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Co nejvíce krátce. Ten systém je velice komplikovaný a místy zvláštní. A samozřejmě tam například existuje i pirátská strana, která je registrována v Kalifornii, nebo aspoň Kalifornská pirátská strana, na té celonárodní úrovni je to poněkud komplikované.
Nyní pan poslanec Jan Chvojka, řádně přihlášený do rozpravy.
Předtím, než začnu mluvit k samotnému zákonu, tak si postesknu.
V tomto ohledu tedy nelze než pozměňovací návrhy, které byly předloženy, přivítat. Je třeba především vyzdvihnout, že návrh paní poslankyně Šlechtové je celkově vstřícnější k voličům, když umožňuje širší časový rozsah korespondenční volby. Tento pozměňovací návrh současně představuje také ale nižší administrativní zátěž pro zastupitelské úřady a stanoví dostatečné záruky pro legitimitu voleb. Pokud bych se tedy mohl vyslovit a vyjádřit vlastní preferenci mezi oběma pozměňovacími návrhy, vyslovil bych se jednoznačně ve prospěch návrhu paní poslankyně Šlechtové.
Děkuji za slovo. Ta rozprava se posouvá. Já bych se chtěl vyjádřit ke dvěma návrhům, které také stojí tak trochu bokem jako to korespondenční hlasování, nicméně týkají se materie toho volebního zákona.
Nyní paní poslankyně Jarošová, připraví se paní poslankyně Helena Válková.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěla poprosit o podporu svého pozměňovacího návrhu pod číslem 7902, kde do volebního zákona vkládám definici koalice a možnost zakládání poslaneckého klubu pro koalice. Proč je to důležité? Změna volebního zákona a snížení kvora pro vstup koalic do Poslanecké sněmovny může způsobit situaci, kdy se do Poslanecké sněmovny dostane více subjektů. A to jim umožňuje právě můj návrh. Je nedostatkem zákona o volbách do Poslanecké sněmovny, že definici koalic vůbec neobsahuje, jen s tímto pojmem pracuje, i když jde o zásadní záležitost. Proto je tato definice tímto pozměňovacím návrhem doplněna a využita i pro zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Je třeba mít připravenou legislativu pro tyto případy, aby právě nedošlo k praktickým a výkladovým problémům. Jedná se i o velkou finanční úsporu. Tímto pozměňovacím návrhem se také odstraňuje praktický výkladový problém se zakládáním klubů pro koalice.
Děkuji paní poslankyni Jarošové.
A záleží teď na Senátu. A jestli tedy ten návrh - a já jsem byla u toho prvního jednání, kde se vyjadřovali senátoři velmi jasně a srozumitelně, že jsou si dobře vědomi toho, že to je především naše záležitost, Poslanecké sněmovny, a že to budou respektovat - jestli si na to vzpomenou, až budou ten náš návrh, který snad se podaří teď odhlasovat ve třetím čtení, projednávat. Takže potud moje vyjádření. Děkuji za pozornost a držím nám všem a hlavně občanům České republiky palce, aby to třetí hlasování dopadlo tak, aby naše volby mohly v říjnu proběhnout jasně, transparentně, srozumitelně, ústavně konformně. Já si dovolím na závěr to adjektivum - i spravedlivě. I když spravedlnost je opravdu veličina velmi relativní.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Vy říkáte: je dobře, že to vláda měla ve svém programovém prohlášení. Jaký je výsledek? Nic. Korespondenční hlasování nesouvisí s rozhodnutím Ústavního soudu. Nesouvisí. To znamená, je to připraveno, my pro to budeme hlasovat. Když říkáte, že chcete, aby občané České republiky mohli v říjnu volit, tak pokud neprojde korespondenční hlasování, tak velké části podstatným způsobem ztížíte možnost vykonání volebního práva. Žádné riziko tam prostě není, jenom se vám to politicky nehodí. Takže to jsou jenom výmluvy. Buď to chcete, pak můžete dneska hlasovat s námi pro, nebo to nechcete a budete hlasovat proti. Samozřejmě se svobodně rozhodněte.
Paní poslankyně Válková bude reagovat faktickou poznámkou.
Čekala jsem zrovna od vás takovouhle poznámku. Takže nechte tu interpretaci a výklad na nás, nebo na mně spíš, na mně. Takže není to tak, že bych tady říkala něco jiného než to, co si myslím.
Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo. Děkuji.
Děkuji za slovo. Já jsem se nejdříve hlásil s faktickou, takže nejdřív k té diskusi, která teď probíhá, pak se zřejmě dostanu ke svému vystoupení. Takže prostě sliby chyby. Ty návrhy tady byly a ta možnost se tím zabývat byla a teď o tom můžeme rozhodnout. Já věřím, že všichni mají jasně zvážený názor, zaznělo tady, že je možné to provést. Pokud si nemyslíte, že je možné to provést v těchto volbách, že se to nedá prostě technicky stihnout, je tam návrh, který to zavádí od jakýchkoliv příštích voleb, tak se můžeme vydat touhle cestou. A navíc je potřeba zmínit ještě jednu věc. Samozřejmě to není závazné, můžou se k tomu někteří vyjádřit. Takže to by byl asi ten základní pohled. Bude skutečně výrazně poměrnější a výrazně férovější než ty systémy předchozí.
Já vám děkuji.
Chtěl bych tady velmi ocenit konstruktivní přístup u těch politických jednání jak z pozice předsedy ústavně-právního výboru - kolega Marek Benda, tak ale i předseda Sněmovny Radek Vondráček. Myslím si, že na tomto zákonu se ukázalo, jak důležité je umět komunikovat, a to nejenom v rámci politických subjektů zde ve Sněmovně, ale také s horní komorou Parlamentu, Senátem. Máme tu volební zákon. Dokladem nakonec bylo už hlasování minulý týden i na ústavně-právním výboru. A jenom připomenu to, že KDU-ČSL už v roce 2019, aniž by to tušila, tak vlastně svým návrhem, který zde ležel a leží, předjímala ten nález Ústavního soudu samotný. My jsme jaksi politicky nepovažovali za nutné, abychom tvrdě stáli za tím naším návrhem v tom smyslu, že musí být ta novela projednána na jeho půdorysu, na tomto podvozku.
Ústavně-právní výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Druhá varianta téhož je, že poslanecký klub se může ustavit při sedmi členech. Ústavně-právní výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Ústavně-právní výbor nedoporučuje. Ústavně-právní výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Návrh byl přijat.
Jenom bych chtěl říci, že po hlasování bychom ještě měli hlasovat podle bodu 3 ústavně-právního výboru o případném doporučení, respektive pověření zpravodaje přednést toto stanovisko v Senátu.
Hlásí se s přednostním právem pan předseda Marian Jurečka. Děkuji. Ještě s přednostním právem pan předseda Radim Fiala.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já se vůbec nechci zastávat vlády, to v žádném případě. Ale na druhou stranu musím říct, že korespondenční hlasování nám ve Spojených státech amerických při volbě prezidenta ukázalo svou odvrácenou tvář. A já osobně -- můžete bouchat, jak chcete, podle mě to byl regulérní podvod na voliče.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tím končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.
Není to dokonale poměrné. Zcela poměrný systém je to, co tam vlastně připravila vláda ve variantě jedna. To považuji jednoznačně za lepší. Jsou tam tedy tři různé automaty. To je systém jistě spravedlivý a srozumitelný. Na to reaguje můj pozměňovací návrh. A to už bych považoval za nějakou případnou příliš velkou excesivnost. Nicméně nejedná se o něco zásadního. Ministerstvem vnitra, že to znění není úplně dokonalé a mohli by tam vnímat nějaký alternativní výklad. A tady to mám. Nemyslím si to, ale předkládám to takto. Opět je to věc, kterou jsem považoval za zjevnou, protože již v předchozím skrutiniu jsme upravovali pořadí kandidátních listin, tudíž pokud přikazujeme nové mandáty do daného kraje dané straně, tak je jasné, že ty mají obdržet ti kandidáti, kteří v tom upraveném pořadí byli na té listině posunuti dopředu. To samozřejmě nebylo mým úmyslem, přišlo by mi to zcela nepředstavitelné. Nicméně byl jsem upozorněn, že tu větu je potřeba doplnit, takže ji tedy doplňuji.
Rozhodnutí Ústavního soudu, nebo ten nález, bylo ze dne 3. února, což není zas tak dávno, je to dva měsíce a čtyři dny. Pak jsme měli různá jednání, ať už formální, nebo neformální. Já musím říct za ČSSD, která je dneska spíše menší stanou než tou stranou větší, že souhlasím s nálezem Ústavního soudu. To už jsem říkal v rámci diskuze v prvním čtení. Z podstaty věci, pokud máte kraj, kde dostanete 7 % a poslance nezískáte, jako je například Liberecký kraj, a potom máte kraj, kde získáte 7 % a získáte poslance dva, jako je například Moravskoslezský kraj, tak vidíte, že tam ta prostě nerovnost a určitá diskriminace stále je. Ale za to nemůže volební zákon sám o sobě, za to může rozdělení volebních obvodů do 14 samosprávných krajů. O tom jsme diskutovali. Rozdělení na Čechy, Moravu a Slezsko je také asi něco, co podporu zde na půdě Sněmovny nenajde. Přiznám se, že mi přišel z pohledu menší strany spravedlivější ten původní návrh. A našel jsem si to teď ještě a internetu. Vláda dělala unáhlené a komické kroky, výsledek je tristní, říká Rychetský. Boj vlády s covidem, výsledek je velmi tristní, míní Rychetský. Vláda dělá kroky, které jsou lehké a pohodlné, říká Rychetský. A nemyslím to tak, že ho kritizuji z pozice vládního poslance. Pan předseda Ústavního soudu na to má samozřejmě právo a zčásti mu rozumím. Tak to mi přijde také tristní. Přece jenom ten nález mohl přijít o nějaký ten měsíc dříve. Kdyby to bylo o půl roku dříve, tak bych se nezlobil. Ale pokud prostě víte, že musíte svolat mimořádnou schůzi na dnešek, na 7. dubna, protože pokud se 7. dubna nestihne třetí čtení, tak se nestihne Senát a potom prezident, nebo to zase bude o něco více pozdrženo, tak se prostě necítíte v komfortní situaci. A víte, že tomuto zákonu, respektive této novele zákona mohlo být věnováno více času. Tomu zákonu se - je to přece jenom velmi důležitý zákon, rozhoduje o tom, kolik poslanců jaká strana bude mít, kolik volebních obvodů budeme mít. Prostě se rozhoduje o tom základním právu každého nad 18 let, o právu voličském, o jeho síle. Tak si myslím, že takový zákon by si zasloužil delší projednávání.
Kolegyně Jarošová posečká, mám tady dvě přihlášky s přednostním právem a jednu faktickou poznámku.
Děkuji, vážený pane předsedající. Podle našich odhadů žije v zahraničí v současné době zhruba půl milionu českých občanů s aktivním volebním právem.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Než se zeptám na závěrečná slova, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom jedno upozornění. Pokud někomu z vás patří a ztratili jste ho, tak tady je k dispozici. Má zájem pan ministr? Nemá zájem o závěrečné slovo, ale - má zájem o závěrečné slovo...
Přesně tak. Jinak tu proceduru máte před sebou. Já budu samozřejmě vždy uvádět před jednotlivými návrhy, jakým způsobem se s nimi vypořádal ústavně-právní výbor a co obsahují. Druhá věc, kterou jsem chtěl v tuto chvíli říci.
Prosím, máte slovo.
Ano, děkuji. Takže to je moje žádost o změnu procedury.
Ale pár glos přece jenom. Čili to, co já si myslím, že bychom neměli ztratit z paměti, je, že jsme se dostali poblíž ústavní krize díky tomuto nálezu. Nyní já ty pochybnosti mám. Jinak to ani nelze interpretovat. Je třeba jej respektovat.